Nyní prosím o úvodní slovo pana ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka.
Pane předsedající, děkuji za slovo. Vím, že dneska už má za sebou generálku v Senátu, protože přesně dnes, 10. prosince, padlo projednávání této mezinárodní smlouvy i na Senát. Tam už ovšem doporučili 52 hlasy ratifikaci této smlouvy a my jsme teprve v prvním čtení. Na 13. schůzce na nejvyšší úrovni, která se konala v roce 2008 v Paříži, se čelní představitelé Evropské unie a Ukrajiny dohodly, že po dohodě o partnerství a spolupráci by měla následovat právě dohoda o přidružení - právě tato dohoda. Podpis dohody se původně předpokládal na vrcholné schůzce Východního partnerství v listopadu 2013 ve Vilniusu - to máme asi mnozí z nás čerstvě ještě na paměti -, kdy vláda Ukrajiny 21. listopadu tento krok pozastavila. Ovšem vzpomínáme, jaká byla na to reakce na Ukrajině, kdy v zemi vypukly velké protesty, jejichž výsledkem byl útěk prezidenta Janukovyče ze země a ustanovení přechodné vlády. Zmíním také, jak hlasovali čeští europoslanci.
Nechám hlasovat o námitce pana poslance Zavadila. Budeme opakovat hlasování o návrhu pana poslance Fialy, a to Informace předsedy vlády o zahraniční politice České republiky na dnešek po pevně zařazených bodech. Tento návrh nebyl přijat. Prohlašuji toto hlasování za zmatečné, protože jsem přehlédl přednostní právo pana poslance Stanjury. Zeptám se pana kolegy Sklenáka, zda v této situaci trvá na hlasování o svém návrhu. Nic nám asi nebrání otevřít bod
Navrhuji, abychom hlasovali usnesení rozpočtového výboru jako celek, pokud samozřejmě nebude námitka na tento postup.
To byl návrh procedury.
Dobrý den, vážení kolegové, pane zpravodaji.
Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně poslankyně, milí kolegové poslanci. Nejprve přečtu omluvy. Z dnešního odpoledního jednání se omlouvá pan poslanec Farský. Dál se omlouvá pan poslanec Pavel Havíř z pracovních důvodů od 14.30, dále pan vicepremiér Bělobrádek se omlouvá dnes od 15.30 z pracovních důvodů.
Vážené dámy a vážení pánové, při hlasování o rozpočtu jsem hlasoval "ne", ale bohužel zaznělo "ano". Z toho důvodu žádám o opravu, protože v době prosperity bych nehlasoval pro rozpočet se záporným výsledkem. Děkuji.
Nyní předávám slovo panu ministrovi Babišovi.
Střednědobý výdajový rámec tvoří celkové výdaje státního rozpočtu a státních fondů. Výdajové rámce jsou zpracovány v metodice sestavování státního rozpočtu a jsou konsolidované o dotační vztahy mezi státním rozpočtem a státními fondy. Podrobný komentář k návrhu výdajových rámců na léta 2016 a 2017 je uveden ve střednědobém výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2016 a 2017, který byl Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky předložen současně s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 na vědomí.
Děkuji panu ministrovi Babišovi.
Po úvodních slovech rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu
Děkuji za slovo, pane předsedající. Kdybych akceptoval - zdůrazňuji, že bych nikdy neakceptoval, ale kdybych akceptoval předpokládanou daňovou legislativu pro léta 2015, 2016 a 2017, tak bych souhlasil s oněmi navrženými příjmy. Vycházejí z aktuální predikce, vycházejí z předpokladu mírného hospodářského růstu a z výběru daní. Proto bych, kdybych akceptoval tu legislativu, předložil na místě pana ministra v zásadě stejná čísla.
Já se velmi omlouvám, pane předsedo, ale dovoluji si vás přerušit a poprosit o to, abyste posečkal, než se sněmovna uklidní, než ti, kteří mluví a nemají, přeruší své hovory. Je to ale moje práce, musím se o to snažit.
Přistoupíme k dalšímu bodu a tím je
Pokusím se to tedy vysvětlit srozumitelně. Je to významné ustanovení, které by přiznalo našemu kulturnímu nebo vědeckému majetku, který někam zapůjčíme, imunitu, což by znamenalo, že tento majetek nebo nějaký archivní předmět nebo umělecký předmět, který někam zapůjčíme, třeba na výstavu a podobně, pokud bude mít tuto imunitu a bude takto dočasně zapůjčen do zahraničí, třeba na nějakou výstavu, tak nebude možné ten majetek zabavit. Takže snad je to jasné, prosím o podporu návrhu.
Přeji dobré odpoledne. Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna
Nikoho nevidím, v tom případě rozpravu končím a táži se, zda si vezmete závěrečné slovo - pan ministr nebo pan zpravodaj. V tom případě přikročíme k hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem. Já bych vás, pane zpravodaji, poprosil, abyste přednesl pouze tu část, kde se hovoří o tom, že Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas, a já o tom dám následně hlasovat. Kdo je proti návrhu? Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.
Je to poměrně jednoduché. nebo že kandidát na soudce musí být mladší 65 let. Ruší se právo veta účastníků řízení vůči záměrům senátu vzdát se pravomoci k projednávání stížností ve prospěch velkého senátu. Připadá mi, že je docela vhodné tento návrh podpořit, což vám doporučuji.
Touto materií se zabýval zahraniční výbor na své 11. schůzi už 25. června letošního roku a přijal následující usnesení. Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Protokolu č. 15, kterým se mění Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod." Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Sněmovny, a zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.
Protože jsme v situaci, že celá řada spojení je mnohem rychlejší okolními státy než přes přirozený prostor České republiky, která je ve středu Evropy. Částku je možno vybilancovat z globální položky Příprava a zabezpečení staveb, příjemce Správa železniční dopravní cesty. Z tohoto návrhu vyplývá zcela jednoznačně, že to není návrh, který by zvyšoval požadavek Státního fondu dopravní infrastruktury na příjmovou stránku ve vztahu ke státnímu rozpočtu. Co je to vlastně to rychlé spojení 1 Praha-Brno-Ostrava? Vysokorychlostní trať neboli rychlé spojení Praha-Brno-Ostrava by mělo být páteří vnitrostátní dopravy v České republice. Nová trať nezkrátí jenom cestovní doby, ale i ujetou vzdálenost. Tím je ovlivněna samozřejmě i spotřeba energie a další provozní náklady dopravců. Rychlovlaky tedy představují i jeden z nástrojů k dosažení energetické bezpečnosti naší republiky. Obě tato dílčí spojení jsou dnes katastrofálně nekonkurenceschopná a potřebná sama o sobě. Až se obě tyto tratě propojí, bude rychlejší jezdit do Ostravy přes Brno o hodinu a půl. Bude to synergie jako bonus navíc z výstavby těchto dvou tratí. A i krátké jednání v Praze či Ostravě znamená plus dvě tříhodinové cesty tam a zpět a dělají z toho celodenní záležitost. Připomenu, že novou trať potřebujeme nejen kvůli rychlosti, ale také kvůli kapacitě. Modernizovaný koridor mezi Prahou a Českou Třebovou má vyčerpanou kapacitu a podobně i mezi Přerovem a Ostravou. Navíc pokud dnes dojde v Kolíně k nějaké mimořádnosti, ochromí to spojení na dvou třetinách území České republiky. A už vůbec nemluvím o příměstské dopravě. Podobná dopravní zácpa v uvozovkách je i v brněnské aglomeraci a mnohde i jinde. Myslím, že k těmto věcem by nedocházelo, pokud bychom měli tyto dvě alternativní tratě. Toto doprovodné usnesení zní: Poslanecká sněmovna žádá ministra dopravy České republiky, aby v průběhu roku 2015 vyčlenil v kapitole Doprava potřebné finanční prostředky pro zpracování studie a zahájil přípravu rychlého spojení 1 v České republice.
Děkuji panu poslanci Šídlovi. Poprosím ho o ty návrhy usnesení. S první faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Adam, po něm pan poslanec Karel Fiedler. Prosím, pane poslanče.
Vidím, že mi opravdu nemůžete přijít na jméno. Mám pouze dotaz na pana ministra a ten se týká převodu nádraží na SŽDC z Českých drah.
Děkuji panu poslanci Adamcovi .
Děkuji, pane předsedající. Já tady nezpochybňuji to, že Česká republika potřebuje rychlé spojení, potřebuje kvalitní spojení. Zvažujme, jestli to opravdu nebude nějaká práce do šuplíku, protože takový rozsah práce Praha-Brno-Ostrava není realizovatelný do deseti, možná ani dvaceti let. Nicméně nechci do toho házet vidle. Zvažte jako Sněmovna.
Děkuji panu poslanci Volnému.
Děkuji za slovo. Pane ministře, jsem si vědom, že jste ve velmi obtížné pozici, že jste něco zdědil a teď jste naskočil do rozjetého vlaku.
Ode mě je stanovisko kladné.
Zahajuji hlasování o tomto návrhu, tak jak byl předložen, a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Je to hlasování číslo 146, přítomných poslankyň a poslanců je 169, pro návrh 76, proti návrhu 36, návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.
Mé stanovisko je neutrální.
Kdo je proti? Je to hlasování s pořadovým číslem 148, přítomných poslankyň a poslanců je 150, pro návrh 109, proti 16, konstatuji, že tento návrh byl přijat.
Děkuji. Stanovisko je kladné.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené doprovodné usnesení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Prosím, pane ministře, ujměte se slova.
Děkuji, pane předsedající. Milé kolegyně, vážení kolegové, dobré odpoledne. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Volnému. Prosím, pane poslanče.
Děkuji ještě jednou za slovo. Já na to jenom kratičkou repliku. Víte, ono se ptát na SŽDC je docela problematické. Nemůžeme to chtít po úřednících. Úředník splní svůj úkol, sbalí tašku a jde domů. V horším případě, když má svůj nápad, sbalí krabici a jde taky domů. A to je všechno špatně.
Děkuji panu poslanci Šidlovi. Prosím, pane zpravodaji.
On je problém, že všichni vám říkají "ono toho jsou všude tuny", a v okamžiku, kdy narazíte na to "tak to sem přineste, ta čísla, fakta, data, připravený projekt", tak najednou to není. Zase se vrátím k ministrovi zeměkoule, který má zásadní jeden problém, a to je hotel Thermal. Mluvil tady o tom, že jedná s Korejci. A vlastně není. Nebylo je možno - celý projekt - použít jako náhradní. Takže to potom má naprosto fatální důsledky. No já tady nebyl, když někdo spískal to, že zabetonujeme půlku Moravy tím, že na dohled máme od sebe rychlostní silnici a dálnici.
Teď s faktickou poznámkou pan poslanec Volný, po něm pan poslanec Votava.
Ano, pane kolego
Kolegyně, kolegové, omlouvám se když tak z neznalosti. Domníval jsem se, že vláda schválila svým usnesením, že ze SFDI půjdou tři miliardy na krajské komunikace druhé a třetí třídy. My tady neděláme rozpočet v rozpočtovém výboru, rozpočet SFDI, proto se ptám. Zběžně jsem si prohlížel rozpočet SFDI a nikde jsem to tam neviděl. Tak nevím, jestli se mýlím, nebo jestli je to opomenutí.
Děkuji panu poslanci.
Logicky se to nedá utratit, ale logicky se to dá převést jako nárok z roku na rok.
Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Pilný.
Já jsem Státní fond dopravní infrastruktury nezakládal, ale jeden z důvodů, proč byl založen, je to, že se tam ty prostředky opravdu dají přesouvat. Přibližně se jedná o něco mezi dvěma až třemi miliardami, které by tam mohly přijít, možná i víc. To je jedna poznámka. Já si myslím, že to je velmi správná věc, že se takový projekt musí připravit, udělat.
Neexistuje. Není žádná studie proveditelnosti. Takže někteří míchají pojmy - nějaká studie, zamyšlení, někdy je to i bezcenné. Ale studie proveditelnosti je jasně definovaná a prostě zatím neexistuje. Ta prostě není.
Do všeobecné rozpravy pan ministr? Závěrečné slovo - tak musíte počkat, až ukončím rozpravu. Chci se zeptat pana zpravodaje, zda si vezme také závěrečné slovo.
Ještě jednou dobré odpoledne, dámy a pánové, vážené poslankyně, vážení poslanci. My hodláme při příštím předkládání rozpočtu SFDI dávat i indikativní seznam staveb, takže počítáme s tím, že takový materiál by byl příště všem distribuován.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 23. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Tak prosím s přednostním právem pan předseda Fiala.
Zdůvodnění, proč považujeme za nutné, aby tento bod byl zařazen na jednání Poslanecké sněmovny, tady už dvakrát velmi přesvědčivě podala paní poslankyně Němcová, tak já nebudu ty důvody opakovat.
Děkuji.
Děkuji, pane předsedající. Chtěl bych tímto požádat o zařazení nového bodu pořadu schůze, je to Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznámení obecně známé jako FATCA. Bod navrhuji zařadit jako první bod v bloku smluv ve druhém čtení.
Dobré ráno, kolegyně a kolegové.
Pane předsedo, jenom abychom si rozuměli. Vy jste říkal zařadit po bodech, které souvisí se státním rozpočtem.
Tak já se omlouvám.
Jediné, co mi z toho vychází jako logické řešení, je zařadit to za bod 83 a to si myslím, že je schůdné.
Kdyby to byly jiné body, tak tomu rozumím, ale takhle tomu nerozumím.
Já tomu rozumím, ale mohu svolat poradu předsedů klubů a můžeme si to vyjasnit.
Tato první čtení, která já jsem teď navrhl pevně zařadit, by přišla na řadu automaticky.
Pokud nikdo, tak budeme tedy hlasovat. Pan předseda Fiala - bod Informace vlády o zahraniční politice České republiky - je to tak správně?
Investoři však v podstatě žádné vlastní zdroje nemají. Navržený rozpočet SFDI s těmito výdaji nepočítá. Podrobný návrh řešení způsobu úhrady těchto odvodů byl předložen hospodářskému výboru Poslanecké sněmovny dle vzneseného požadavku. Na základě výše uvedeného navrhuji Poslanecké sněmovně České republiky rozpočet SFDI na rok 2015 a období střednědobého výhledu na období 2016 a 2017 schválit.
Děkuji za slovo. Základní obrysová čísla tady padla. Když pominu formality... Pak následuje zmocnění zpravodaje, abych vás s tímto seznámil. Pro vaši informaci... Hospodářský výbor ještě přijal doprovodné usnesení. Pan ministr vám tady některá základní čísla řekl. Převody z předchozích let. Důležité skutečnosti: Při projednávání na hospodářském výboru byla poměrně dlouhá debata. Podotýkám, že v té době resort neměl ministra. Prachař rezignoval, nový ministr jmenován nebyl. Rozpočet obhajoval pan náměstek Feranec.
Nejprve si dovoluji rozpustit tam ten debatní kroužek dvou ministrů, jednoho předsedy poslaneckého klubu a jednoho věčně rušícího poslance.
Výbor se poměrně velkou většinou postavil za tento rozpočet jednak z důvodu, že nemohlo být někomu vyčítáno, jaký rozpočet připravil, protože jeden ministr skončil, druhý ještě nebyl. Tolik asi zpravodajská zpráva.
Děkuji panu zpravodaji Laudátovi a zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Karel Šídlo.
Využiji toho, co říkal pan ministr zahraničních věcí, k takové obecné poznámce, abychom si toho byli vědomi. Ústavní soud už dnes velmi těžko stíhá vyřizovat stížnosti, které má dnes. A my zase, místo abychom se zabývali tím, zda spíše neomezovat ty možnosti podání, tak je rozšíříme. Ale nestará.
Není tomu tak. Není tomu tak. Přikročíme k hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem.
Začnu tím, že možná zmíním, co tedy vlastně je takováto dohoda o přidružení. Je to vlastně dohoda, která by měla vést k prohloubení politických i hospodářských vztahů mezi Ukrajinou a Evropskou unií. Je to i výsledek určité dohody mezi Ruskem, Ukrajinou a Evropskou komisí. Důvody jsou následující. Souvisí to s tím, že na straně Ukrajiny by se měla vykonat řada kroků, které by právě to prostředí učinily pro Evropu daleko bezpečnější - nemyslím teď z hlediska bezpečnostního, ale myslím z hlediska i obchodu a hospodářského podnikání.
Další záležitost byla otázka, kolik se bude konkrétně vracet. Říkáme, minimální odhad jsou 2 miliardy, ale může to být i víc a budeme se snažit tam převést větší částku. Za sebe musím říct, že trvám na tom, co jsem říkal na začátku.